Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil...
Lhůta pro transpozici uplynula 11. října loňského roku. Pozměňovací návrhy přijaté Senátem směřují ke zcela jiným ustanovením autorského zákona, než která jsou předmětem novely. Stanovisko Ministerstva kultury k oběma je negativní z následujících důvodů. První pozměňovací návrh se týká institutu tzv. sdělování veřejnosti a fakticky jde o to, za jaké užití autorského díla má být autorovi poskytnuta odměna. Stanoví se konstrukt, že tam, kde dochází ke zpřístupňování díla ve veřejně přístupných provozovnách, nebude autorům náležet odměna v případě, že sdělování veřejnosti tam nemá hospodářský význam. Takováto úprava je v rozporu jak s právem mezinárodním, tak tedy se smlouvami Světové organizace duševního vlastnictví, tak s příslušnou směrnicí Evropského parlamentu a Rady. Kritérium hospodářského významu tedy není a nemůže být významné pro posouzení toho, zda o sdělování veřejnosti jde, či nikoli. V souvislosti s tímto pozměňovacím návrhem je často zmiňována jako příklad provozovna kadeřnictví, ovšem platby v těchto provozovnách jsou běžné i v ostatních členských zemích. Druhý pozměňovací návrh se týká kopírování notových záznamů. Také tento návrh je v rozporu s uvedenou směrnicí, neboť tato směrnice sice pro určité typy děl umožňuje pořizování tiskových rozmnoženin, pro notové záznamy je ale tato výjimka vyloučena. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, z uvedených důvodů bych chtěla požádat jménem Ministerstva kultury o schválení návrhu, který je přijat Poslaneckou sněmovnou.
Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal senátor Zdeněk Nytra.
A ve vládě je šest ministrů, kteří nejsou členy hnutí. A pan ministr Vojtěch to zažil na vlastní kůži. Tak já nevím, o čem tady mluvíte. Nikdo nechce politizovat státní správu. Nemáme. Naopak my chceme otevřít státu správu, aby byla konkurenčně schopná, aby se mohli najímat lidé, které zaplatíme. Já to zásadně odmítám, nikdo nechce nic politizovat, naopak chceme státní správu otevřít, aby tam přišli další odborníci. Takže takový máme dneska my zákon o státní službě. A to, že jsme byli při tom a že jsme to udělali špatně v minulém volebním období, ano, to je pravda. Nikdo nechce ani strkat nikam naše kámoše nebo nominanty. My to neděláme.
A takových lidí tam bylo víc, třeba armádní generál Picek a další. Takže ta praxe, že ve vládách byli lidé, kteří se té profesi věnovali, nebyli členy nějaké politické strany, to není vůbec nic nového. Mně ovšem připadá, a to je na té debatě podstatné, že nelze vydávat členy vlády za lidi mimo politiku, že nejsou politici, že nesdílejí ten program vlády, že nerealizují ideje a politické cíle, které ta vláda má. Tak to není. My se tu bavíme ale o státní správě a to je úplně jiná debata, než jak je složena vláda. To s tím vlastně vůbec nesouvisí. Ta debata je nesmírně složitá, není jednoduchá ani v jiných zemích Evropské unie nebo v dalších zemích ve světě. To, že to tady trvalo dlouho, mělo spoustu příčin. Do jisté míry společně jsme to nějak vyřešili. Ale to, s čím jste tady přišli a co jste si prosadili v Poslanecké sněmovně, šlo i proti tomu, co jste vy sami deklarovali, že je správné.
Hezké odpoledne, dámy a pánové. Já bych tu debatu možná zase vrátila do té věcné úrovně. Jeden se týká policistů, respektive příslušníků bezpečnostních sborů, druhý se týká ozbrojených složek, pak tady jsou úředníci územních samosprávných celků, kteří mají svůj zákon, pak tady jsou státní úředníci. A opravdu, když se podíváte do toho návrhu zákona 312, do toho našeho původního, tak tam jsou ty mechanismy, mantinely mnohem snadnější.
Já jsem velmi rád, že Senát vypíchl ten největší problém, který vlastně nebyl na stole od samotného počátku. Byla to ta výběrová řízení, bylo to to hodnocení, třeba i to otevření státní správy lidem zvenčí, s čímž my a priori nemáme problém, a zde skutečně byla snaha na jednotlivých výborech se tímto zabývat a došlo v rámci dílčích pozměňovacích návrhů k úpravám těch nejproblematičtějších částí.
Další faktická poznámka, pan poslanec Mašek. Děkuji. Faktická poznámka, pan předseda Farský, poté pan předseda Kalousek.
Děkuji za slovo. Co bych ale chtěl doplnit k té argumentaci, která tady zaznívá, a k argumentačnímu faulu, který použil pan kolega Faltýnek. Debatovat o cenách, to jste mohli už dávno. Ale ono to nefunguje v právním státě a v demokratickém zřízení tak, že kdo je u moci, tak může rozhodovat o všem, i o spravedlnosti. A pokud ten pocit máte, tak prosím v zájmu naší budoucnosti, co nejdřív se ho zbavte, protože je to opravdu nebezpečné pro vývoj v této zemi. Sílu na to máte, ale tím právo a spravedlnost na svoji stranu nezískáte. Obhajte se sami, ať nezůstanete pouhými lháři.
Další faktická poznámka, pan předseda Kalousek.
Děkuji za slovo. A hovořit o ní teď, dva roky poté, co byla uzavřena, je naprosto směšné. Tady je jiná otázka - jestli jsme, nebo nejsme právní stát. Ty jsou vypláceny primárně proto, že na základě tohoto zákona byl premiér zmocněn, aby podepsal smlouvy s křesťanskými církvemi a s Federací židovských obcí. A na moravských biskupstvích pan Faltýnek a na českých biskupstvích pan Babiš říká - nemusíte se bát, on nám to ten Ústavní soud shodí. Ale my teď potřebujeme ty komunisty... Proč by měli občané dodržovat právní pořádek v České republice, když jím opovrhuje premiér a jeho nejbližší spolupracovníci?
Děkuji za přesné dodržení času.
Tak děkuji za slovo, pane předsedo. Nic proti nim. Vy nevíte, jestli chci přednostní, řádné nebo faktické. Ten důvod je zcela zřejmý, jednoduchý a jasný. Ve vládě byli lidovci, pro které to byla natolik zásadní věc, že jsme prostě my z pohledu a z pozice vládní strany nemohli tuto věc otevřít, protože jinak by se koalice rozpadla. Tudíž moc možností není. Jedna z těch možností je zdanění a my máme za to, že to zdanění je možné, že je v souladu s Ústavu a s právním řádem.
Takže pojďme se bavit konkrétně. Já si myslím, že vláda by tady měla mít aspoň jednoho kompetentního zástupce, který by se tím zabýval. Dostali jsme petici tady od členů OSA, takže schválíme to, jak to původně bylo, to znamená prostá implementace bez senátních návrhů. To opravdu nestačí!
Dám slovo paní ministryni. Prosím, máte slovo.
Pak samozřejmě reakce na tu vaši zubní ordinaci. Takže si můžete nastudovat opačný názor soudu.
Děkuji, paní ministryně. Faktickou poznámkou teď bude reagovat paní poslankyně Válková, po ní je přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Bláha. Prosím, máte slovo.
Já jsem také chtěla odkázat na rozhodnutí evropského soudu. A my už jsme se jednou takhle, pokud vím, poškorpili na petičním výboru. Konkrétně šlo o veřejnost a neveřejnost jednání. Takže já si nemyslím, že bychom tady měli zatěžovat Poslaneckou sněmovnu tím, že budeme říkat, kdo z nás zná modernější nebo aktuálnější evropskou judikaturu. Já nechci výjimku a neříkám, že vy si tu výjimku hlasováním nemáte právo podpořit. Tak si ji podpořte a uvidíme, jestli docílíme skutečně toho potřebného počtu hlasů.
Následuje faktická poznámka pana poslance Bláhy, po něm s faktickou poznámkou pan předseda Michálek. Prosím, máte slovo, pane poslanče.
Je to tak, že já dodržuji literu zákona, literu toho, jak to dneska je. Já myslím, že dojdeme ke společnému řešení, že umožníme, aby ty malé provozovny musely platit co nejméně, ale nemělo by to být přece zadarmo. To přece nejde!
Děkuji.
Bavíme se tady přece o pozměňovacím návrhu, který se týká případů, kdy nedochází k hospodářskému prospěchu, tak jak je to tam napsáno. Prostě tady za vládu to nikdo nehájí. Myslím si, že je dobré, aby také předkladatel reagoval v průběhu rozpravy a nenechával si to až do závěrečného slova, kdy na něj nikdo nemůže reagovat, protože to potom není rozprava, to je série vystoupení zakončená monologem. To není rozprava. Takže tady bych byl rád, aby třeba bylo doplněno to vyjádření. A naposledy k paní vážené kolegyni Válkové. My jsme se na petičním výboru nikdy nepohádali, protože já jsem tam nebyl nikdy s výjimkou jednoho případu, kdy jsem tam přednášel registr smluv.
Děkuji.
To je to kopírování děl. My vůbec neměníme možnost kopírování, nekopírování.

Prosím, máte slovo.
Směrnice stanoví, že autorské dílo lze kopírovat na papír, vyjma not. Písmeno b) hovoří, že lze rozmnožovat na jiné nosiče, to znamená tablet, prostě jiné nosiče, a to i noty.
Pan předseda Michálek s faktickou poznámkou má přednost. Prosím, máte slovo.
b) směrnice čtu: u jakýchkoliv rozmnoženin na jakémkoliv nosiči. Tak to si myslím, že papír je také jakýkoliv nosič.
Stěžejní postavení funkčnosti takového systému mají na jednotlivých ministerstvech zejména právě státní tajemník a nejvyšší státní úředníci. Návrh, tak jak byl připraven Senátem, vypouští to, co by obracelo zcela princip rozhodování o odvolávání státních tajemníků, kdyby dnes místo náměstka rozhodovala o jeho odvolání vláda jako čistě politický orgán. Personální pravomoci státních tajemníků mají vytvářet ochranu a bariéru před politizací a zneužitím státních úředníků. Byli by tak de facto bez relevantního důvodu připraveni o jediný opravný prostředek proti nesprávnému služebnímu hodnocení. Ano, zbývala by pouze soudní žaloba, a to soudní spor vedený jedincem proti vládě. Myslím, že k tomu nemusím vůbec nic dalšího, k této pozici, dodávat. Dovolím si ještě drobnou poznámku. Vážené poslankyně, vážení páni poslanci, kvalitní státní správa znamená dosáhnout profesionalizace a depolitizace řídicích a personálních procesů. To je demokratickou pojistkou funkčnosti státní služby. Nezávislost státních tajemníků a nejvyšších státních úředníků, kterou Senát do novely navrací, je nezbytná pro naplnění principu právního státu. Zákon o státní službě byl přijímán velice těžce po řadu let.
Nemáte. Pan poslanec?
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj se konkrétně nemohl věnovat tomu návrhu Senátu, nicméně já potom v obecné rozpravě vystoupím, abych prezentoval svůj názor a svoje argumenty, ale nemáme v tomto případě stanovisko výboru.
Já otevírám rozpravu a do rozpravy mám přihlášené tři poslanci.
A tento výstup objektivně kvalitní nebyl. Zamysleme se nad tím, co měl ve svém původu dosáhnout nový zákon o státní službě. Státní tajemníci nejsou žádné figurky, státní správa není firma a my si nemůžeme dovolit šachovat s lidmi na šachovnici, tak jak se nám zrovna zlíbí.
Za prvé návrh na zamítnutí. Jenom podotýkám, že nebyly.
Má nějaký doplňující návrh? Tedy zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takto přednesenou proceduru. Jedná se o hlasování číslo 24, přihlášeno je 178 poslanců, pro 172, proti nikdo. Kdo je proti?
Stanovisko výboru: Nedoporučuje.
Stanovisko navrhovatele? Kdo je proti? Návrh přijat nebyl.
Výbor životního prostředí nedoporučuje.
Návrh přijat nebyl.
Výbor životního prostředí nepřijal stanovisko.
Návrh přijat nebyl. Kdo je proti? Kdo je proti? Otevírám další bod, kterým je A poprosím zpravodaje garančního výboru, pana poslance Ferance. Já tedy otevírám rozpravu, do které je v tuto chvíli přihlášen jako první pan poslanec Ferjenčík.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane senátore.
Já se s vámi loučím. Prosím, sdělte to svým kolegům v klubech, aby tady zbytečně nečekali.
Jen tak lze zajistit profesionalitu a vyhnout se potenciálnímu střetu zájmů. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já jsem soudní znalec už řekněme 15 let, odborný soudní znalec. A často je odborně ve velmi komplikované situaci, protože je to řekněme člověk, který třeba vůbec danou metodiku a metodu nemá na svém pracovišti a velmi problematicky se mu to posuzuje.
Vaším prostřednictvím, pane předsedo, můj milý jmenovče, pane poslanče Válku, samozřejmě nejvíc jsme vlastně strávili asi času se dvěma profesemi a specializacemi. To je jednak oceňování majetku znalci z této oblasti a jednak forenzní psychiatrie, psychologie, medicína. To byli právě ti, já doufám, kteří budou potom s výslednou podobou spokojeni. To prostě takhle nejde. Nicméně samozřejmě je to předpoklad toho fungujícího systému, že tam bude motivace odměnou. Je to deklarace toho, co už je, ale je to tzv. napevno.
Já si na to budu pamatovat. - Pan poslanec Sklenák, náhradní karta číslo 16 pro záznam. Nevím, kdo to bude posuzovat. Z členů vlády se omlouvá: Jan Hamáček z pracovních důvodů, Lubomír Metnar z pracovních důvodů, Tomáš Petříček z důvodu zahraniční cesty. Nejdříve vás chci seznámit s návrhy, se kterými přišlo a na kterých se shodlo dnešní grémium. Dnešní jednání bychom zahájili projednáváním bodů z bloku zákonů druhého čtení s tím, že za bod 9 je již pevně zařazen bod 31, sněmovní tisk 333, prvé čtení. S náhradní kartou číslo 17 hlasuje pan poslanec Skopeček. Zapínám mikrofon, máte slovo. Pan předseda Bartošek s přednostním.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, chtěl bych vás požádat o přeřazení bodu č. 6, je to sněmovní tisk 50, registr smluv, na úterý odpoledne variabilního týdne pevně, z toho důvodu, že každým dnem čekáme rozhodnutí Ústavního soudu. Ale přicházíme s tím, aby to byl pevně zařazený bod na úterý odpoledne jako první v rámci variabilního týdne.
Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, dobré odpoledne. Já navrhuji pevné zařazení tohoto bodu na středu jako první bod v programu do variabilního týdne.
Není tomu tak. Takže se vypořádáme se třemi hlasováními. Nejprve návrh pana předsedy Faltýnka, abychom bod... První grémium, jasně. Takže nejprve návrhy z grémia. Kdo je proti? Hlasování číslo 111, přihlášeno je 168 poslanců, pro 160, proti nikdo.
Když chce něco změnit ve sportu, já bych byl velice pro to, aby třeba trenéři mládeže si ukrojili daleko větší díl peněz z toho systému.
Dobrý večer.
Abych tu debatu trochu vyvážil. Já myslím, že na to Andrej Babiš jde chytře. Myslím, že to je pravda, a mluvme zcela otevřeně. A ani mně není příjemné tady kazit dílo, které chystá Milan Hnilička. To za prvé. Za druhé. To je třeba si říct. Máme víru v to, že když zřídíme novou instituci, že to bude fungovat lépe. Vím, že každý za to své město to ví. A bavíme se jenom o tom státním koláči. Je to záslužná činnost a je to dobrovolné a vědomé rozhodnutí konkrétního zastupitelstva. To samé na úrovni krajů. Klidně to můžeme porovnat s dobou, kdy ještě fungovala Sazka, než si sportovci sami to zlaté vejce zničili.